Ono bylo mnoho řečeno. Hlasujeme pouze o tom, že tato osoba nebude po nějakou dobu vydána k trestnímu stíhání. A víte, on je jeden aspekt, který je důležitý. Není schopen. Policie a státní zastupitelství ať si počká, vůbec nic ne nestane, a pak ať se rozhoduje v normálním trestním řízení s normální osobou zvanou naše paní kolegyně.
Nyní má slovo pan poslanec Komárek a po něm je ještě přihlášen pan předseda klubu TOP 09 Kalousek.
Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, kolega Vondráček to už začal, ale já tu chci zdůraznit, že tady ve výpovědích většiny mých předřečníků je logický rozpor. Od té doby se myslím nic nezměnilo. Určitě se tu nezhoršila práce justice, nezhoršila se práce policie. Tento argument je tedy nesmyslný. Samozřejmě jsem na straně všech, kdo jsou šikanováni nebo neprávem stíháni policií, a ač právní laik, kloním se k tomu, že to je situace kolegů, které jsme již vydali, a přesto jsme je vydali. Je to úplně stejná bitva, bitva řekněme za to, aby stát fungoval, bitva proti bezpráví, tedy u těch poctivých, a do té bitvy my vysíláme jedny lidi, to znamená starosty a zastupitele, zcela nalehko, dokonce bez kroužkové zbroje, a druhé, poslance, ve zcela pohodlném brnění. To je prostě naprosto nespravedlivé. Jednak to, že imunitu nechceme, aspoň většina z nás, já se k tomu přiznávám - nechci ji pro sebe, nechci ji pro nikoho dalšího ze zákonodárných sborů, protože mi to připadá nespravedlivé vůči spoluobčanům, aby tato privilegia někdo měl. Připadá mi to prostě nespravedlivé. A společnost má být spravedlivá. Čili nechci imunitu a zároveň chci mít funkční, dobrou, kvalitní a spravedlivou policii a justici. Jenomže to se nedá nijak spojovat. To mi promiňte. A trestní stíhání zasahuje do práce doktora. Takže prosím vás, rozlišujme, imunitu omezme a na druhou stranu se maximálně snažme o to, aby policie a justice pracovaly tak, jak mají.
Budou vystupovat v pořadí: pan poslanec Svoboda, poslanec Novotný, poslanec Stanjura a poslanec Sklenák - vše faktické poznámky. První tedy pan poslanec Svoboda.
Hezké dobré poledne vám všem. To všichni berou jako zásadní rozhodnutí. Já sám jsem pro své vydání hlasoval, ale zásadně odmítám to, že někdo má jako politický program vydávat.
Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, na dnešní schůzi Poslanecké sněmovny vláda předkládá vládní návrh novely zákona o spotřebních daních, který realizuje jednu z priorit vlády obsaženou v programovém prohlášení vlády, a jeho přijetí je důležité pro podporu aktivně hospodařících zemědělců. Děkuji za pozornost.
Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Václav Votava.
Vláda předkládá tento návrh zákona, kterým zachovává daňové zvýhodnění pro zemědělce, takzvanou zelenou naftu, to vychází i z koaliční smlouvy sociální demokracie, hnutí ANO a KDU-ČSL. Historicky se spotřební daň u nás vracela od roku 2000 na základě výměry obhospodařované zemědělské půdy a limitů podle zemědělské kultury. Proto tady dnes tento návrh také projednáváme. Vládní návrh počítá s vratkou ve výši 40 % ze spotřební daně, a to z klasické motorové nafty, respektive 57 % vratky ze spotřební daně z nafty s biopříměsí. Nárok na vrácení daně se prokazuje dokladem o prodeji pohonné hmoty a evidencí o skutečné spotřebě pohonných hmot. K návrhu zákona je také připojen návrh vyhlášky o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně. Účinnost zákona se navrhuje prvním dnem měsíce následujícího po dni vyhlášení zákona. Já jako zpravodaj se s tímto ztotožňuji a doporučuji schválit již v prvém čtení.
Já znovu musím zopakovat, že nebylo navrženo projednávat to ve zrychleném čtení, takže asi došlo k omylu pana zpravodaje. Pan poslanec Kalousek. Bereme na vědomí vaše veto a pokračujeme podle klasického scénáře. Tímto považuji, pane poslanče Kalousku, vaši přihlášku do obecné rozpravy za vyčerpanou?
Tady nejenom že poslanecký klub TOP 09 se připojil k vetu ke zrychlenému projednávání, ale zásadním způsobem nesouhlasí s tímto návrhem. Já bych přece jenom požádal, pane premiére, o něco více standardní profesionality. Já netvrdím, že to odporuje jednacímu řádu, ale v každém případě to nevypovídá o systémové práci Ministerstva financí a nevypovídá to o systémové práci vlády. Tohle se prostě nedělá.
Přece vás nemusím přesvědčovat o tom, že pro člověka, který se v těchto kruzích nepohybuje, což je většina obyvatel naší země, je to složitější než pro ty firmy, které se tímto byznysem zabývají. A samozřejmě stejné platí i potom, pokud spadne do té černé nebo šedé zóny. To by bylo opravdu špatné. To snad opravdu ne. Samozřejmě vítáme vstřícnost všech poslanců nebo poslaneckých klubů, kteří jsou ochotni s námi dále pracovat na tomto zákoně.
Nevidím nikoho, kdo by byl přihlášen v tento moment do obecné rozpravy. Než vám dám slovo, pane poslanče , tak ještě přečtu jednu omluvu.
Já jsem se tady hlásil k normálnímu příspěvku, nikoliv jako zpravodaj, protože to bych zneužíval statutu zpravodaje, který má říkat má dáti - dal. Jednak pan předseda Okamura tady řekl větu "řešíme standardní úvěr". Právě že nikoliv. Neřešíme standardní úvěr. Standardní úvěr není v pásmu lichvy. Lichva je přesně ten svět úplně jiný, nikoliv to, co vy tady chcete předkládat. Úvěr bude stát tolik a tolik. Je to poměrně v tuto chvíli, v citlivé době slabého růstu, jistý ekonomický stimul, to, co by moc neměl dělat stát, byť to asi dělat podle vládního prohlášení jako prvních kroků bude, tak neměl. Takže prostě to není takhle černobílé, což vy si myslíte, že ano. Oni podle mého názoru nedávají výhodné podmínky. Pan kolega Fiala tady říkal, aby se konečně s lichvou začalo dělat. To jsme se tady domluvili napříč politickým spektrem.
Ano, vidím pana ministra Brabce, prosím, aby zaujal své místo, a budeme pokračovat. Zahajuji 10. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Nyní bychom přistoupili k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili pana poslance Jiřího Dolejše a paní poslankyni Gabrielu Peckovou. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování má číslo 1, přihlášeno je 139, pro 133, proti nebyl nikdo. Nicméně o tomto hlasovat nemusíme. Na čtvrtek 12. června po písemných interpelacích a po již pevně zařazeném bodu 114 navrhujeme projednávat smlouvy, to znamená druhé a prvé čtení smluv. Zeptám se, kdo dále chce vystoupit k pořadu schůze.
Dobré odpoledne. První bod je na přání ministra dopravy a druhý na žádost ministra životního prostředí.
Dneska?
Děkuji vám, pane předsedo.
Děkuji.
Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu ve druhém čtení.
Dámy a pánové, přeji vám hezký podvečer. Dovolte mi, abych vám načetl svůj pozměňovací návrh, který jsem vložil do systému a ke kterému se potom v podrobné rozpravě ještě přihlásím. Služby elektronických komunikací jsou nezbytným prvkem pro fungování systému kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů. Zmíněné služby mohou však také být zdrojem četných bezpečnostních rizik. Technické výpady služeb elektronických komunikací mohou také způsobit nefunkčnost systému. Nedostatečné zabezpečení sítí elektronických komunikací a také přenosu informací jejich prostřednictvím se mohou stát příčinou později úspěšných kybernetických ataků. Pokud je poskytovatelem služby osoba rozdílná od subjektu zajišťujícího síť, má odběratel služby smluvní vztah pouze s poskytovatelem služby a má tak omezený počet nástrojů, jak přímo působit na subjekt zajišťující veřejně dostupnou síť elektronických komunikací, přestože zabezpečení této sítě je pro jeho služby klíčové. Odběratel služby tak nedisponuje reálnou kontrolou nad tím, zda poskytovatel služby přenesl veškeré požadavky na dostupnost, bezpečnost a funkčnost sítě na subjekt, který zajišťuje veřejně dostupnou síť elektronických komunikací, a může tak vyvstat oprávněná pochybnost nad tím, zda byly tyto požadavky skutečně splněny. V praxi nemusí být pouze výjimkou, že poskytovatel služby se zaváže v rozsahu, ve kterém není schopen plnit smluvní rizika, je dále přenést na subjekt, který veřejně dostupnou síť elektronických komunikací zajišťuje. Řetězením smluvních vztahů, ke kterému dochází v situacích, kdy se štěpí zajišťování sítě a poskytování služeb, dochází také ke vzniku dalších nákladů, které se promítají do poskytovaných služeb. c) až e) měly povinnost zvolit jako dodavatele služeb elektronických komunikací pro relevantní informační systémy pouze subjekt, který zároveň zajišťuje veřejnou komunikacní síť, která má zásadní vliv na bezpečnost příslušného systému. V tomto případě lze zmínit například internet, který je globálním fenoménem. c) až e) povinny takový požadavek uplatnit. c) až e) poruší stanovenou povinnost při výběru dodavatele, bude se jednat o správní delikt, který bude potrestán sankcí uloženou úřadem.
Děkuji panu poslanci Jiřímu Valentovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím. Není tomu tak. Zpravodajové také ne. Děkuji. Nyní v podrobné rozpravě pan poslanec Birke. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Nyní pan poslanec Fichtner také v podrobné rozpravě.
Já vás také nebudu dlouho zdržovat. Pouze upozorňuji, že tento sněmovní dokument 917 obsahuje také připomínky, které vzešly z projednávání tohoto zákona na půdě výboru pro obranu. Děkuji.
Děkuji. Ptám se, kdo další do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Páni zpravodajové nemají zájem. Mohu tedy konstatovat, že končím projednávání druhého čtení tohoto návrhu zákona.
Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych na základě pověření vlády uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o správních poplatcích a zákon o silničním provozu. Správní poplatek nově zavedený do položky 3 písm. g) sazebníku zůstal ve výši, kterou stanovila tato rušená vyhláška, tedy ve výši 100 korun.
Bude zajímavé sledovat, jak se ten soud k tomu postaví. Z našeho pohledu tomu tak v tomto případě není. Jednak se ten trestný čin týká působení paní kolegyně Kailové v radě statutárního města Ústí nad Labem a jednak vůbec to, jakým způsobem je to obvinění nebo potenciální ovlivnění konstruováno, tak se domníváme, že zkrátka nezasahuje do výkonu mandátu poslance.
Děkuji. Teď zde mám jednu faktickou poznámku pana poslance Stupčuka. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, mně pořád nebylo jasno, z čeho se dovozuje ta protiprávnost. Já jsem komunální politik. Ale já se ptám - je to protiprávní? No není to protiprávní! A já bych se prostřednictvím pana předsedajícího obrátil na vás, na členy z politické strany ANO, abyste si tento zásadní kategorický rozdíl uvědomili. To se prostě nesmí!
Také děkuji. Ještě dvě faktické poznámky. Takže dvě minuty pro pana poslance Vondráčka. Prosím.
Děkuji, pane předsedo. Prosím uvědomme si jeden základní rozdíl. Neřešíme tu otázku viny či neviny, spáchání trestného činu. Řešíme vydání či nevydání k trestnímu stíhání. Já vás asi překvapím, já mám velmi podobný názor. Já si myslím, že policie svoji práci tady neudělala dobře, že ten výklad je skutečně extenzivní, ale to není předmětem diskuse. Jestliže jsem jeden z adresátů vašeho projevu, prostřednictvím pana předsedajícího, musím říct - prosím uvědomme si, o čem tady jednáme. Už jsem to zdůrazňoval při vydání pana bývalého primátora Svobody. My potřebujeme v této věci jasný precedens, jasné rozhodnutí soudu, že se nejedná o trestný čin. My potřebujeme, aby byl jasný signál od nezávislého soudu, jaký je právní názor nezávislého soudu. My nejsme soud. A už jsem to říkal taky opakovaně. Je tam více spoluobviněných. Prosím podívejme se na trendy v zahraničí, jak je vnímána imunita. Je celá řada států, které vůbec naše pojetí imunity nemají. Je to do jisté míry historický přežitek. To znamená, zklidnil bych tu debatu. Prosím vás, bavme se o vydání či nevydání, zda je ohrožena činnost této Sněmovny jako suveréna, jako zákonodárného sboru.
Všechno faktické poznámky. Takže teď bychom se vypořádali s faktickými.
Děkuji, pane předsedo, za slovo. To za prvé. Samozřejmě, že to souvisí. A i kdybych to vzal v té lidské rovině.
Pan poslanec Benda s faktickou poznámkou.
To nepochybně nesuplujeme. Trestní stíhání není navždy vyloučeno. Trestní stíhání může normálně proběhnout po skončení mandátu. Je to změna, kterou tato Sněmovna v minulém volebním období udělala.
Konstatuji, že nemám žádnou písemnou přihlášku do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu. Nyní máme před sebou bod číslo
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, předkládaná novela zákona o vnitrozemské plavbě přináší změny v části upravující problematiku provozování přístavů. Nově se stanoví podmínky pro vydání povolení k provozování pozemní části přístavů a pro zrušení tohoto povolení. Za užívání veřejného přístavu bude možné sjednat cenu podle cenových předpisů. Zcela nově se pak do zákona zakotvuje oblast provozování dalších důležitých míst na vodní cestě, jimiž jsou přístaviště, překladiště, vývaziště a kotviště. Na těchto plochách nebude nutno dodržovat všechny povinnosti vůdce a člena posádky plavidla. Zákon zároveň stanoví, která konkrétní ustanovení se na provozování plavidel na vymezených vodních plochách neuplatní. Evropská komise přitom zahájila pro neimplementaci uvedeného nařízení řízení o porušení Smlouvy o fungování Evropské unie vůči České republice.
Děkuji panu ministru dopravy Antonínu Prachařovi a konstatuji, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru.
Dobrý den, pane předsedající, dámy a pánové. Za další pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky přednesl zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru, což jsem teď právě učinil.
Konstatuji, že nemám žádnou písemnou přihlášku do rozpravy. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Otevírám podrobnou rozprav a také konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku. Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji. Pokračovat budeme bodem číslo
Pan premiér se doposud vyhýbal tomu, aby ve Sněmovně informoval o tom, jak tu situaci vidí on. Snad dodám jen tolik, a to by pana premiéra zajímati mělo a dbát by o to měl, když nastoupila nová vláda, tak kromě jiného říkala, že zvedne důvěryhodnost v justici. Obětí toho souboje, kterého jsme byli svědkem, je právě ta důvěryhodnost justice. V podstatě popisovat soudce jako nějaké mafiány, a advokáty s nimi, je věc nesprávná a myslím, že by se od toho Sněmovna a pan premiér měli distancovat.
Ano, to byl pan poslanec Blažek.
Protože nebyly dodány tyto materiály do této chvíle, dovoluji si navrhnout vyřazení tohoto bodu tak, že dokud nebudeme mít poskytnuté materiály k dispozici, tak není možné o této smlouvě dále jednat.
Ano, i tento návrh podrobíme hlasování. Nyní mám přihlášku pana poslance Fichtnera, potom pan poslanec Laudát.
Dobré odpoledne, dámy a pánové.
Děkuji, pane poslanče. Důvod byl ten, že jsme cítili jako povinnost vyhovět žádosti Ministerstva financí v této věci a neohrozit Českou republiku případným řízením o infringementu, ale samozřejmě je možné hlasovat o čemkoli. Já jsem pouze pokládal za důležité sdělit, proč grémium po relativně dlouhé diskusi přistoupilo k tomuto návrhu.
Dámy a pánové, vážený pane předsedo, já bych poprosil, aby bod číslo 7, sněmovní tisk 173, byl zařazen například na pátek po pevně zařazených bodech, protože bych rád, aby se hospodářský výbor k tomuto tisku vrátil, a hospodářský výbor je svolán na čtvrtek.
Tento návrh byl přijat. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.